Dobrý den, dobré odpoledne.
Já vám děkuji, pane předsedo, a otevírám k tomuto bodu rozpravu.
Hezké odpoledne. A je pravda, že ODS má lepší volební výsledek než v tom minulém volebním období. Žádná sláva to nebyla. Takže to jsou pouze fakta, ať si to každý přeloží do češtiny, jak chce. Já jenom konstatuji to, k čemu jsme připraveni, co nabízíme. Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, ale nechci tím vyvolávat zase nějakou hádku a debatu, ale prostě odpusťte mi to, že to tady musím říct, a pokud se podaří udržet emoce na uzdě, tak potom pojďme rychle volit a pokračovat v tom programu, který máme před sebou. Děkuji za slovo. Navrhuji u této komise stanovit její počet na 10. Děkuji.
Dobře, děkuji. Máte slovo, pane předsedo. Kdo dál ale v podrobné rozpravě? Nikoho dalšího nevidím. Čili pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu a přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Kdo je pro to, aby komise měla 9 členů? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na většinovou volbu, tedy princip parity. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Tím končím bod číslo 7. Děkuji. A můžeme pokračovat bodem číslo Návrh na zřízení stálé komise Počet členů není zákonem určen. Je potřeba počet členů stanovit. Předkládám proto tento návrh usnesení, ke kterému povedeme rozpravu: Poslanecká sněmovna zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů skládající se z poslanců, které navrhnete v podrobné rozpravě. Nikdo se nehlásí, ani z místa. Všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Nemám písemnou přihlášku. Kdo se hlásí z místa? Pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Každý by si měl dopředu rozmyslet, jaký blok reprezentuje a jaký styl hlasování chce navrhovat.
Pokud se nikdo nehlásí do podrobné rozpravy, budeme rozhodovat o návrzích. Rozhodneme nejdříve o počtu členů 9 v hlasování číslo 35, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Návrh nebyl přijat. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Děkuji. A děkuji i panu předsedovi, že zde vystoupil s vysvětlením.
Věřte mi, že zvažuji a že budu ještě opatrnější. Ptám se, kdo má ještě zájem o vystoupení.
Hezké odpoledne, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já zastávám názor, že když někdo rány rozdává, tak musí nějakou ránu unést. Bohužel někteří naši kolegové chtějí rány jenom rozdávat a nechtějí je unést. Ale to je spíš obecná poznámka. Já jsem vystoupil k tomu, v čem se pan předseda Vondráček hluboce mýlil. V okamžiku, kdy řekli, že ne, tak jsme přestali. Vůbec jsme, pane předsedo - teď nevím, čím prostřednictvím se mám na vás obrátit... Pokud máme být korektní a přesní a chcete interpretovat či citovat postoje jiných politických stran, tak prosím přesně. To prostě dokresluje jeho způsob myšlení. Já to nebudu interpretovat za něj, to je jeho věc. Myslím, že se to v zásadě nedá. Když jste v televizi, tak se řeší politické otázky a vždycky je tam i ta strana, za kterou hovoříte. A jde o to jenom, jestli ten člověk, který vystupuje, pozná, kdy mluví za Sněmovnu. Já jsem to nepochopil, že celá Poslanecká sněmovna má stejný názor jako pan předseda Vondráček. Já mám názor úplně jiný.
Ptám se, jestli ještě někdo má zájem o vystoupení. Návrh na ustavení výborů Poslanecké sněmovny Prosím předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nám návrh uvedl.
I když bych neměl, tak si dovolím teď ten moment, že mohu hovořit, přeci jen krátkou reakci na pana Bartoše, protože já nemohl jindy. Ono je to opravdu těžké, když jste do médií pozváni jako předseda volební komise, a v tu chvíli dostanu otázku politickou, tak nemohu mlčet, musím nějak reagovat. Jak jsem řekl, já to vždy u každého jednotlivého výboru vysvětlím. K tomu rozdílu došlo tím, že někteří poslanci právě v pátek uvolnili, nebo se vzdali svého mandátu a jejich náhradníci, nástupci složili svůj slib teprve dnes. Zároveň se tam pracuje i s tím, že někteří ze členů ještě současné vlády, která tady bude za malou chvíli, nebo za několik dnů, vládou v demisi, ale stále ještě bude vládou, tak ti ministři zatím stále nemůžou být členy výborů, byť třeba jejich poslanecké kluby s nimi počítají. Nyní tedy ode mě úvodní slovo a prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu k naplnění výborů.
Otevírám rozpravu.
Já jsem se přihlásil do rozpravy, požádám tedy kolegu Pikala. Děkuji. Ono to v podstatě postačovalo a už po deseti letech platnosti Ústavy České republiky při té velké konferenci tehdy v Senátu padlo několik návrhů, a to jak ze strany politiků, tak ze strany odborníků, teoretiků na Ústavu, že by bylo vhodné, abychom se případnými změnami Ústavy zabývali, řekl bych, systematicky, nikoliv abychom krájeli ty změny ad hoc. Ta první změna tenkrát proběhla, když jsme dobu pro zadržení Policií České republiky měnili z 24 hodin na 48, protože všichni uznali, že za 24 hodin to policie prostě stihnout nemůže. Byl to návrh, který byl onou salámovou metodou, ale byl nutný, protože to ohrožovalo fungování konkrétního orgánu státu. Potom už to bylo složitější a největší změna prošla ve chvíli, kdy se rozhodlo o přímé volbě prezidenta. Řada kolegů potom na konci sedmého volebního období přijala myšlenku, že to byla naše chyba. Každá politická strana by tam měla dva zástupce. Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi za jeho návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji vám.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhou schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Já vás teď poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.
Tímto dnem jejich poslanecký mandát zanikl. Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců.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 Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Děkuji vám.
Navrhuji, abychom určili poslankyni Markétu Pekarovou Adamovou a poslankyni Kateřinu Valachovou. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 1, do něhož bylo přihlášeno 182 poslanců, pro 179, proti nikdo.
Omlouvám se, že zdržuji, ale zásadou KSČM je poměrné zastoupení. My jsme o to velice dlouho bojovali a nebylo to vždycky samozřejmostí. A byli to i kolegové ze sociální demokracie, kteří dlouho na to mlčeli, že jsme bývali jako strana dáváni bokem. Bohužel, volby dopadly tak, jak dopadly. A ta dohoda je, že prostě se ty výbory navýší, tedy ty komise, pardon. Nebude to teď, bude to třeba v únoru, v březnu, nevím. Ale bude.
Budeme pokračovat v rozpravě podrobné. Nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Děkuji vám. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 40, z přítomných 177 pro 105, proti 55, návrh byl přijat. Děkuji, předám řízení schůze.
Myslím, že v obou případech řekl většinou nebo poměrné. Není tomu tak?
Takže otevírám bod číslo Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se písemně nepřihlásil nikdo. Podívám se, jestli se někdo hlásí ze sálu. Hlásí se někdo o slovo? Děkuji za návrh. Není tomu tak, takže končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrzích. Pro přijetí usnesení bylo potřeba 88, usnesení bylo přijato. Poslanecká sněmovna tedy zřizuje stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu skládající se ze sedmi poslanců a stanoví, že komise se ustavuje podle zásady poměrného zastoupení. Otevírám bod číslo
Kdo je proti? Přihlášeno 190 poslanců, pro 184, proti nikdo. Návrh jsme přijali a konstatuji, že výbor pro evropské záležitosti jsme ustavili.
Sedmý je hospodářský výbor, jeden z těch větších, má 24 členů, tady v usnesení vidíme 23 nominací.
Děkuji. Kdo je proti? Hlasování číslo 10. Přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme hospodářský výbor ustavili.
Předpokládám, že je připravena, až dojde ke změnám, k výměně na vládních postech.
Zahajuji hlasování. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 184, proti nikdo. Návrh byla přijat. Prosím, pane předsedo. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že výbor pro obranu jsme ustavili.
Tady se situace opakuje, 18. místo zatím neobsadila sociální demokracie.
Kdo je proti?
Poslední, 24. místo pro sociální demokracii zatím zůstává neobsazeno.
Kdo je proti? Přihlášeno je 190 poslanců, pro 186, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme výbor pro sociální politiku ustavili. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 185, proti nikdo a já mohu konstatovat, že výbor pro zdravotnictví jsme ustavili.
Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu bude mít také 24 členů a tento výbor v tuto chvíli je naplněn beze zbytku, máme tedy 24 návrhů.
Děkuji. Kdo je proti? Přihlášeno je 190 poslanců, pro 186, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ustavili. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Jedno je za bývalého kolegu Hlavatého, který se vzdal mandátu, tedy doplní ANO, a to 18. místo sociální demokracie.
Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 18, do kterého bylo přihlášeno 190 poslanců, pro 185, proti nikdo. Konstatuji, že jsme výbor pro životní prostředí ustavili.
Zbývá ustavit ještě dva výbory. Nejdříve zahraniční, navržen jako 18členný, v usnesení máme 17 nominací. Jedno neobsazené místo doplní sociální demokracie.
Kdo je proti? Hlasování číslo 19. Přihlášeno 190, pro 185, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme zahraniční výbor ustavili. Hlasování číslo 20. Přihlášeno 190 poslanců, pro 187, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Ten bod, o kterém jsem hovořil, tedy změny v orgánech Poslanecké sněmovny, je zařazen na tuto schůzi.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Děkuji za návrh. Není tomu tak, tedy rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o návrzích. Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl tedy zamítnut. Děkuji. Konstatuji, že pro bylo 104 poslanců, proti 53 poslanci , návrh byl tedy přijat. Otevírám projednávání bodu číslo Děkuji za návrh. Ptám se, jestli jsou ještě nějaké další návrhy v podrobné rozpravě. Podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat o přednesených návrzích. Návrh byl zamítnut. Otevírám bod číslo Ten se skládá ze sedmi poslanců. Otevírám všeobecnou rozpravu k této věci. Nemám žádné písemné přihlášky. Nemám žádné přihlášky ze sálu, takže všeobecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy?